Pojišťovny a zajišťovny nepoužijí modely oceňování, které oceňují buď na účetní hodnotu, nebo na reálnou hodnotu sníženou o prodejní náklady, podle toho, která z nich je nižší. Pojišťovny a zajišťovny neoceňují nemovitý majetek, investiční nemovitý majetek, zařízení a vybavení za použití modelů oceňování pořizovacími náklady, pokud je hodnota aktiv stanovena jako pořizovací náklady snížené o oprávky a snížení hodnoty. Pojišťovny a zajišťovny upraví čistou realizovatelnou hodnotu zásob podle odhadovaných nákladů na dokončení a odhadovaných nákladů nutných k uskutečnění prodeje, pokud jsou tyto náklady podstatné. Takovéto náklady se považují za podstatné, jestliže by jejich nezačlenění mohlo ovlivnit rozhodování či úsudek uživatelů rozvahy, včetně orgánů dohledu. Nepoužije se oceňování na pořizovací náklady. Při oceňování biologických aktiv pojišťovny a zajišťovny upraví hodnotu doplněním odhadovaných prodejních nákladů, pokud jsou tyto odhadované prodejní doby podstatné.
Já vám děkuji, pane poslanče. Máte slovo.
Čili nežádáme žádné velké přehrady, ale zakládání remízků, zakládání mokřadů, zakládání drobných vodních nádrží a samozřejmě využijme plochu, která je na střechách našich hypermarketů, logistických center a zkusme ji, když ne osázet, tak alespoň zatravnit. Takže jestli bych mohl, tak bych vás rád požádal o tuto podporu. A teď se ptáte, kde tyto peníze vzít. Dámy a pánové, našemu hnutí SPD není lhostejná situace, která trápí naši přírodu, a z toho důvodu bych chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Bavme se o penězích, což by mohlo padnout na úrodnější půdu. Jeho funkcionáři si vypláceli víc, než mohli, svaz také nedovedl prokázat, za co část peněz utratil. Chápu, že necelý milion pro vládu, která rozhazuje miliardy, nemusí znamenat problém. Pro většinu obyvatel této země ale to je podstatně velká částka. Můj dotaz je tedy stručný. Děkuji. Možná vám nevadí ideologické zaměření svazu, tedy obhajoba komunistické minulosti a zpochybňování našeho západního ukotvení, ale není alespoň toto důvod pro odejmutí navržené dotace? Anebo jinak.
Já vám děkuji, pane poslanče. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jiří Mihola a připraví se pan poslanec Jan Bartošek.
A my nějak tak tušíme asi, nebo se ukazují ty první náznaky toho, že dochází ke zpomalování ekonomiky nejen u nás, a tedy růstu, a proto je škoda, že jsme nedokázali využít potenciál, který jsem tady vnímal, že by byl pro některé prioritní oblasti. Jsou nějaké indicie i ze strany koaličních poslanců, že to takto vnímají, tak uvidíme, jak se budou rozcházet slova a činy. Já bych chtěl za sebe jenom požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů, tedy nejen svých, ale za KDU-ČSL, a věřím, že se k nim dokážete přihlásit i další, protože většina z nich se týká právě školství a vědy a směřuje k tomu, co vlastně je slibováno a co je tím kýženým cílem. To není málo. A víme, že právě díky tomu se může republika, když bude takto dobře investovat, hodně posunout. A nechci poukazovat nějak hyperkriticky a jmenovat tady nějaké bývalé ministry, ale vzpomeňte si, ty posuny platů o procento a půl, dvě nebo tři procenta s velkou slávou, to bylo tedy hodně trapné. Někdy to bylo úplně bez posunu, někdy měl člověk pocit, že jde ministr proti svému rezortu dokonce, a věřím, že jsem nebyl sám s takovým pocitem. A je potřeba poukázat na to, že když regionální školství, tak co vysoké školství?
Šest dotačních titulů, které jsou využívány na jejich obnovu, dokonce má nižší částku, než je to v letošním roce. A myslím, že je to dobrá podpora jak cestovních ruchu, tak zaměstnanosti právě v regionech. V neposlední řadě žádáme o navýšení peněz na místní komunikace. A v neposlední řadě zde máme Drážní úřad a Drážní inspekci. Tam také by bylo dobré podpořit náš pozměňovací návrh, a to se týká navýšení na platy zaměstnanců právě Drážního úřadu o 3 miliony korun a Drážní inspekce o téměř 600 tisíc korun. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za to, že jste vyslechli moje hlášení o našich pozměňovacích návrzích, a pevně doufám, že alespoň některé z nich podpoříte.
Také děkuji.
Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, paní ministryně, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Podpořím tedy návrh rozpočtu jako celek. Chtěla bych se ale krátce dotknout tří oblastí, kterých se týkají některé pozměňovací návrhy, které máme předloženy a o kterých budeme rozhodovat, ještě než rozpočet budeme schvalovat jako celek. Ty tři oblasti, které mě velmi zajímají a na které bych chtěla upozornit, je školství, je obrana a je neziskový sektor. Je to to, co směřuje do budoucnosti. Jen mě velmi mrzí, že tuto částku na to, abychom mohli spustit reformu financování regionálního školství, důrazněji neuplatňoval sám ministr školství. Tyto finance, které jsou navrhovány tím pozměňovacím návrhem Kateřiny Valachové a Václava Votavy, jsou skutečně potřebné na to, aby nastartovala reforma financování regionálního školství. Je to projekt, je to systémový projekt, na který všichni ve školství již dlouho čekají. Chceme-li naše školství zlepšit, bez této systémové změny to prostě nejde. Kdybychom, vážené kolegyně, vážení kolegové, ale měli důsledně uplatnit onen výrok Tomáše Garrigua Masaryka, který parafrázováno říká, že musíme podporovat vzdělávání, tak bychom peníze do školství nebrali z obsluhy státního dluhu, ale z Ministerstva obrany. Znova zdůrazňuji, ne z platu vojáků. Nejsem si totiž jista, že navyšování rozpočtu Ministerstva obrany o 9 miliard je to, co skutečně nezbytně potřebujeme.
Je zde faktická poznámka - pan poslanec Svoboda. Nevím, jestli to není omyl. Výborně, takže je zrušena. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Ta struktura pozměňovacích návrhů není komplikovaná, já věřím, že to zvládneme. Je tam jedna drobnost, na kterou bych vás upozornil, abyste jí věnovali trochu pozornosti. Není to ale opravdu nic složitého. Čili doporučuji tento postup. To je v tomto smyslu podmíněné. Legislativa mě upozorňuje, že jak jsem v tom ajfru jel, tak pochopitelně hlasujeme ještě o C, to je ten návrh kolegy Nachera, ano?
Budeme tedy nejprve hlasovat o proceduře. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Takže se můžeme řídit schválenou procedurou a jako první krok by byl návrh A1, je to ten komplexní pozměňovací návrh. Výbor dal stanovisko souhlasné.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat.
Čili se můžeme posunout k návrhu C, což je návrh kolegy Nachera.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nyní jsme u legislativně technické úpravy, což je ta úprava názvu - změna zákona o bankách a dalších.
Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Takže v tuto chvíli konstatuji, že jsme vyčerpali bod. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Navrhovaný státní rozpočet na rok 2020 nepodpoříme, jelikož neobsahuje dostatečné množství priorit SPD a našich voličů. Navíc nadále velmi značným způsobem zadlužuje naší republiku. Ještě horší je, že vládou navrhovaný rozpočet neobsahuje ani priority velké části našich občanů. S těmito výdaji SPD nesouhlasí, ale vláda je prosazuje. Tyto zmíněné výdaje státu jsou jen ilustrací stavu, kdy stát financuje doslova škodlivé projekty. Navrhujeme škrty také v kanceláři ombudsmanky Šabatové. Je zřejmě zbytečné opakovat několik zásadních všeobecných faktů o správné tvorbě rozpočtu. V prvé řadě to, že není až tak důležité, kolik kam peněz jde, ale to, nakolik jsou tyto peníze efektivně využity, protože je zřejmé, že v mnoha resortech, v mnoha oblastech, by za méně peněz bylo více užitku a práce. Žádná investice k motivaci slušných občanů k tomu, aby měli děti, není dost velká. Výrazná pomoc pracujícím rodinám s dětmi ale v rozpočtu chybí. Zcela nepochybně je třeba finanční podpora pracujících lidí nebo těch, kdo si své odpracovali, což znamená odpovídající platy policistů, hasičů, vojáků, učitelů, sociálních pracovníků, ale i školníků nebo zdravotnického personálu a dalších a dalších mnoha potřebných profesí. I tady se investice vracejí jak ve spokojenosti občanů, tak ve vyšším obratu celé ekonomiky. Navrhujeme zvýšit peníze například i na prevenci kriminality. I to je investice, protože nejnižší škoda je ta, která se nestala. Těch věcí, které by stát potřeboval zajistit, je mnoho, ale vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM na to zapomíná. Naším úkolem je poukazovat na dílčí nedostatky a navrhovat dílčí změny. A jednu systémovou změnu navrhujeme marně už léta. Tou změnou jsou hloubkové audity výdajů všech příjemců peněz ze státního rozpočtu. Částečně nahodile takové audity fakticky dělá Nejvyšší kontrolní úřad a popravdě všichni víme, že není resort, kde by neodhalil plýtvání, nebo dokonce rozkrádání. Reakcí je obvykle popírání a rozporování výsledků a samozřejmě většinou ignorace výsledků, a s tím souvisí faktická neodpovědnost odpovědných za způsobené škody. V tomto ohledu doufám, že určitý posun přinese zákon o posílení přímé odpovědnosti za hospodaření s veřejnými penězi a majetkem, který tady ve Sněmovně na návrh SPD prošel minulý týden. Dokonce paní ministryně říkala, že zadala jednotlivým ministrům, aby vůbec žádali zdokladování těch peněz, aby vůbec žádali, jestli na to mají prý faktury. Tak takovýmto způsobem se hospodaří ve státní správě? Takže vidíme, v jakém stavu je zanecháno Ministerstvo financí, že vlastně v podstatě po šesti letech vládnutí vůbec nemá stát přehled, komu a kolik se vyplácí do takzvaného neziskového sektoru. No, on je ve skutečnosti velmi ziskový samozřejmě pro ty, co tam pracují, protože podle statistik jde většina peněz vždycky na jejich platy. Ale chtěl jsem jenom říci, že sama paní ministryně potvrzuje program SPD, že je prostě v té státní správě v těch penězích, když to řeknu kulantně nebo na rovinu, tak je v tom prostě bordel. Co se týče účetního schodku, dá se čekat vývoj. Nesystémové nárazové výdaje jsou pro celý rozpočet skutečným rizikem. I v tomto ohledu navrhuje SPD řešení. Dámy a pánové, Česká republika, přesněji tato vláda chce v budoucnu navyšovat také výdaje na zbrojení. Ovšem nikoliv primárně do obrany naší země. Proč o tom mluvím? Sami víte, že mluvím o miliardách korun. Stávající systém vede k neodpovědnosti, protože neexistuje v rámci státu a kontroly rozpočtu faktická kontrola efektivity vynaložených prostředků. Cesta ke snižování schodku i ke spokojeností občanů s prací státu vede právě tudy, přes odpovědnost odpovědných, která přinese maximální efektivitu peněz, které občané vládě svěřují a které vláda bez ostychu a příliš velkoryse utrácí. Takže to je jednoduché shrnutí náhledu na tento státní rozpočet a není potřeba ani o tom tady tři hodiny mluvit. Z výše uvedených důvodů SPD takto strukturovaný rozpočet nepodpoří, protože pro nás jsou slušní pracující a řádní lidé na prvním místě.
Připomínám, že ještě nejsme ve všeobecné rozpravě. Vystupují přednostní práva, paní ministryně Schillerová ruší své přednostní právo. V tuto chvíli vystoupí pan ministr Lubomír Zaorálek se svým přednostním právem.
Děkuji. Já si myslím, že to, co potřebuje Česká republika do budoucna, jsou chytré výdaje, které přinesou peníze. Nevím, jak to přeložit, jestli průmysl zábavy, nebo průmysl volného času.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Janulík. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení. Jedná se o body 210, sněmovní tisk 554 - novela zákona o bankách, třetí čtení, a 211, sněmovní tisk 525 - novela zákona o zeměměřictví, třetí čtení. Poté bychom se měli věnovat projednávání dalších pevně zařazených bodů souvisejících se státním rozpočtem. A teď máte slovo.
Tak ještě jednou dobré ráno. Takže všem ještě jednou přeji hodně hornického štěstí a zdař Bůh.
Pane poslanče, jednací řád jste skutečně ohnul, já jsem vás nechtěl přerušovat. Byl to bohulibý příspěvek. Je tomu tak.
Bohužel v návrhu státního rozpočtu pro rok 2020 se nesetkáváme s adekvátní reakcí. A já jsem přesvědčen, že tady máme příklad v našich krajích. Kraje samozřejmě za pomoci evropských fondů, to je potřeba říci, své nemocnice, které zřizují, v tomto ohledu zafinancovaly. Když se dneska jdeme podívat do kraji zřizovaných nemocnic napříč Českou republikou, tak ve valné většině případů najdeme moderní prostory, které plně vyhovují jak pacientům, tak i zdravotníkům. Bohužel ve fakultních nemocnicích to tak v mnoha případech není. A nemusíme chodit daleko. Můžeme se rozhlédnout i po některých zařízeních zde v Praze. I tak si uvědomujeme, že to je stále velmi, velmi málo. Už se nechci vracet k minulosti. Může se stát, byť mě samozřejmě ta situace mrzí. Za těchto okolností není schopen poskytovatel ani zřizovatel tuto akci realizovat a museli výběrové řízení zrušit. V tom případě si myslím, že budou všichni spokojeni. A tady nejde o politický boj.
Také děkuji. Těší mě, že ve Sněmovně je větší počet poslanců.
Budu velmi rychlý, nezdržím kolegu Holomčíka.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Nyní prosím pana poslance Holomčíka, který je další na řadě, poté paní poslankyně Krutáková. Myslím si, že bude chvilku trvat, než se sněmovna zase případně vyprázdní o ty, kteří chtějí projednávat jiné záležitosti než státní rozpočet.
Děkuji za slovo.
Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o větší klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.
Děkuji, pane předsedající. A ten třetí pozměňovací návrh žádá o 400 milionů na pozemkové úpravy na to, abychom dokázali účinněji bojovat se suchem.
Je to rekord. Je potřeba znovu a znovu opakovat, že nám premiér Andrej Babiš lhal v pozici ministra financí, když pro rok 2017 sliboval vyrovnaný rozpočet. Máme tady návrh rozpočtu na rok 2020 a ani v roce 2020 nemáme návrh státního rozpočtu vyrovnaný, nebo s menším navrženým schodkem rozpočtu než v minulých letech. Nebyl schopen připravit vyrovnaný rozpočet spolu s paní ministryní Schillerovou přesto, že vládne v letech, kdy se ekonomice poměrně daří. Tady ještě připomenu jednu důležitou věc - ono nejde jenom o plánovaný deficit. Velmi se blížíme k tomu schválenému schodku pro letošní rok, ale to číslo není úplně vypovídající, protože do něj musíme započíst i to, co udělala paní ministryně financí, a sice že vysála privatizační fond, který tu zůstal po Fondu národního majetku, a pomohla si v rámci rozpočtového roku s 18 miliardami korun navíc. Kdybychom připočetli k tomu deficitu, který... Můžu poprosit tady kolegy vedle, jestli by se mohli utišit? A já se obávám, že to se může stát samozřejmě i v příštím roce. Že ten navržený deficit může brát Andrej Babiš pouze jako číslo, a on to často říká, že nezáleží na tom, jaký schodek státního rozpočtu schválí, ale že je důležitá ta realita. Já si nemyslím, já tuto tezi nezastávám. Já si myslím, že státní rozpočet je nejdůležitější zákon roku a jako takový má přinášet Poslanecké sněmovně a poslancům realistická čísla, která odpovídají realitě. Nemá to být virtuální realita, ve které se Andrej Babiš v poslední době pohybuje. Ale protože on to tak nepovažuje a protože se můžeme podívat na tu praxi současné vlády, které nestačí ani ten schodek, který si schválila, ale musí ještě vysávat rezervní fondy, rezervní peníze, které by měly státu sloužit na období, kdy se ekonomice daří hůře, tak můžeme počítat, že číslo 40 miliard korun, které jako deficit tato vláda navrhuje, nemusí být vůbec číslem konečným, a že ten deficit reálně může být daleko větší, protože může tato vláda přistoupit k dalšímu vysávání těch rezervních prostředků, které má k dispozici a které jí našetřily předchozí vlády. U toho rozpočtu nejde samozřejmě jenom o schodek jako takový. Andrej Babiš velmi rád používá slovo investice. Takže je to hrozně velká pohádka. Relativně bude Andrej Babiš investovat méně, než investovaly pravicové vlády v době krize, a samozřejmě tím pádem i méně posunuje Českou republiku směrem dopředu. V tom rozpočtu, v té struktuře je dalším problémem samozřejmě poměrně rychlé tempo růstu mandatorních výdajů. Ale i ten příspěvek nad tu zákonnou valorizaci samozřejmě schválila celá Poslanecká sněmovna a celá Poslanecká sněmovna má tak i svým způsobem svůj díl odpovědnosti za ten růst mandatorních výdajů. A pokud vláda neprovede penzijní reformu a reformu zdravotního systému, tak se dostanou další vládní reprezentace, ale především občané České republiky do obrovských potíží. Čili já nevyčítám vládě, že například zvyšuje seniorům penze, nicméně vyčítám vládě, že nic nedělá s penzijní reformou. Takové to divadlo té důchodové komise, která předvádí činnost v čele s paní Maláčovou, to samozřejmě nikdo z nás nemůže brát vážně, že bychom se snad od nich dočkali do konce tohoto volebního období nějakého smysluplného scénáře penzijní reformy, která by měla šanci na to projít touto Poslaneckou sněmovnou.
A jako jednu z těch zásadních priorit označuje právě školství, to označila na prvním místě, takže pokud můžeme brát vážně tato vaše slova, paní ministryně, tak doufám, že vy i vaši kolegové tady podpoříte změny, které k tomu spějí. Spolu to velmi úzce souvisí, a pokud chceme být konkurenceschopnou zemí, tak musíme podporovat inovace, musíme podporovat vědu, výzkum více, než jak tomu je v tomto současném návrhu rozpočtu. A požádám vás o to, aby, pokud myslíte vážně svá slova o podpoře právě těchto klíčových priorit, tak jak je to i v samotném prohlášení vlády, tak jak je to v mnoha rozhovorech, které uvádíte ve vašich volebních programech, tak abyste se k tomu měli. Jedna z těch věcí, která se z toho zdála být, je, že jako kdybychom přišli před šesti lety všichni, kteří jsme tady už tehdy zasedali, do úplně rozvrácené, spálené země. Země, která se může blížit nějaké rozvojové. Mnohem spíše bychom mohli právě řešit ty priority, které jsou vyjádřeny v našem případě pozměňovacími návrhy. Mnohem spíše bychom mohli řešit to, co je důležité pro budoucnost České republiky a jejích občanů.
Nebudu se, tak jako pan premiér, vyjadřovat k auditům a samozřejmě ani ne k té dnešní zprávě. Máme ostatně na ty audity vyhrazený zítřejší bod. Šest let je ve vládě, to je jeden a půl volebního období. A já jsem za tři hodiny tady neslyšel, že by řekl: Toto jsme udělali, toto jsme začali, toto jsme skončili, tady je nějaký výsledek. Každý politik může po šesti letech bilancovat, musí bilancovat, musí mít něco v ruce, musí ukazovat nějaké výsledky. Jak jsem říkal, premiér tady mluvil, mluvil tři hodiny, ale nic podstatného neřekl. To, co tu máme, je rozpočet, který není ani proinvestiční, ani antibyrokratický, ani rozvojový a kromě toho není ani vyrovnaný. A já musím říct, že předložit takový rozpočet po tolika letech bezprecedentního ekonomického růstu a velmi příznivých makroekonomických ukazatelů, to je prostě ostuda a je to neschopnost vlády.